Podotýkám, toto není žádné falešné populistické prohlášení. To je realita státního závěrečného účtu každý rok. Měla jsem tu čest ty poslední dva zpravodajovat. Takže třeba proto bychom mohli přemýšlet o tom, že pokud se nám daří dobře makroekonomicky, finanční prostředky máme a můžeme je využít, tak proč to neuděláme. Co se týká podpory tohoto pozměňovacího návrhu, tak podporu mu vyjadřují jak zaměstnavatelské svazy, tak zaměstnanecké organizace, všechny učitelské spolky, školské odbory, asociace ředitelů. Čemu nerozumím, je, proč pokud existuje taková široká shoda a pokud jsme my koaliční poslanci, zmiňovala jsem, ono usnesení z prosince 2017 podpořili, proč zkrátka pozměňovací návrh, který je neutrální, nepodpoříme. Nechci zásah do struktury státního rozpočtu, odpracovali jsme na něm hodně. - Já se domnívám, že tento pozměňovací návrh to splňuje. Musí zde být soulad s programovým prohlášením vlády. - I zde se domnívám, že zde soulad je. Podotýkám, že současně jde o naplnění usnesení Sněmovny. Kdy jindy než při státním rozpočtu? A třetí věc. I toto se domnívám, že je splněno. O tom, kam chceme naši zemi dostat. Já se s tou vizí ztotožňuji.
A pokud na tomto shoda není, tak my jako zástupci opozičních stran, nebo já jako expert ODS pro školství prostě tady biju na poplach a říkám, že pokud máme české školství změnit, peníze na to potřebujeme. A pokud vy jste mluvila o tom, že je z toho politikum a že se skutečnosti změnily, tak já jenom znovu zrekapituluji to, co už jsem tady říkal.
Připraví se paní poslankyně Valachová.
Paní poslankyně Valachová prostřednictvím pana místopředsedy, vždyť sociální demokraté participují na vládě šest let, dokonce participovali i prostřednictvím vás několik let přímo na Ministerstvu školství. Jak je tedy možné, že vy tady vlastně v tuhle chvíli říkáte, že veřejnost se domnívá, kolikrát se těch 15 % učitelům už přidalo, když se jim nepřidaly tyto finanční prostředky ještě ani jednou? Vždyť šest let tady vládnete vy. My jsme jasně jako občanští demokraté řekli, že vyšší finanční prostředky ve prospěch pedagogů jsou i naší prioritou a že tohle my podpoříme. Že se na tom neshodnete vy v rámci koalice, to přece není problém nás tady na té pravé straně politického spektra. My jsme tu podporu tady jasně přislíbili. Takže trošku tady hezky pláčete, ale na špatném hrobě, paní kolegyně.
Paní poslankyně Valachová, prosím.
Já jsem rozhodně neplakala, já jsem postupovala korektně. A protože jsem na půdě Poslanecké sněmovny a je to Poslanecká sněmovna, která vyslovuje podporu, důvěru vládě, schvaluje její programové prohlášení a každý rok schvaluje rozpočet, a protože se to týká doprovodných usnesení rozpočtu, tak jsem jenom zrekapitulovala ten stav, v jakém jsme. Ten pramení z toho, že ačkoli my jako Sněmovna řekneme nějaký balík peněz a řekneme dejme to školám, vláda to řekne, jedno, jaká je, pravá, nebo levá, řada okolností vede k tomu, že nakonec na platové pásce učitele nebo učitelky ty peníze nejsou. No prosadili jsme, a myslím si, že za podpory většiny politických stran, které zde sedí, reformu financování regionálního školství. Také jsme ji udrželi minulý rok, když byla z nějakého důvodu zpochybňována. Já apeluji jenom na to, abychom zrychlili, to je všechno.
Tři další faktické poznámky, pan poslanec Bartoň, pan poslanec Votava a pan poslanec Klaus.
Děkuji. Všechny pozměňovací návrhy na platy učitelů jsou v souladu s programovým prohlášením vlády. To znamená minimálně. Bude to všechno splňovat programové prohlášení vlády. A jenom k paní ministryni financí. Pokud budete plnit požadavky pouze na minimum, absolutně ty nejzákladnější minimální požadavky, tak ve škole za to dáváme čtyřku.
Myslím si, že paní kolegyně Valachová tady vůbec neplakala, naopak vysvětlila důvody, které nás vedly, nás oba, k podání toho pozměňovacího návrhu.
Prosím, máte slovo.
To myslím, že paní ministryně financí dobře tuší.
Pan poslanec Martin Baxa a pan poslanec Marian Jurečka jsou přihlášeni s faktickými poznámkami.
Jenom krátká replika na pana poslance Votavu. Pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy, my nemudrujeme nad tím, jestli podpořit, nebo nepodpořit ten pozměňovací návrh. My jsme ráno společně se zástupci ostatních opozičních stran řekli, že ten váš pozměňovací návrh podpoříme.
To jsou minimálně od roku 2000 vůbec nejnižší hodnoty. Celkové veřejné finance loni hospodařily s druhým nejlepším přebytkem v historii. Podle těchto kritérií byla Česká republika v roce 2018 třetí nejlépe hospodařící zemí EU. Jsou to trendy, na které můžeme být hrdi. A tento rozpočet zajišťuje, že v nich budeme pokračovat. Hovořili jsme tady opakovaně v průběhu jednání o rozpočtu, ale i dnes o dvou mýtech. První z nich byl, že vláda se údajně chová procyklicky. Působení fiskální politiky by totiž mělo být neutrální. To na jedné straně znamená neprohlubovat nerovnováhy v ekonomice, na druhé straně to ale značí neprovádět fiskální restrikci, která by měla negativní ekonomické dopady. Proto je návrh státního rozpočtu předložen se stejným schodkem jako v letošním roce. Zazněla tu kritika za nastavení fiskální politiky v době strukturálních přebytků. Taková tedy byla připravenost veřejných financí na horší časy. Asi takový byl skutečný sklon k rezervám v té době. My máme strukturální saldo vysoko nad rozpočtovým cílem. To, vážení kolegové, potom představuje tu skutečnou rezervu pro cyklické výkyvy ekonomiky. Vytvořili jsme rekordní rezervu pro horší časy. Tento komfort bohužel nám tady zanechán nebyl. Mýtus číslo dvě - zvyšování daní. To opět svědčí o poněkud selektivní paměti. Hovořili jste také v průběhu těch tří čtení o obavách o řádný a důsledný výběr daní. Máte údajně strach o důslednost boje s daňovými úniky a podvody.
Kolegové a kolegyně, doufám, že se nám podaří přistoupit v brzké době k hlasování, a požádám vás tedy o klid.
Máte údajně strach o důslednost boje s daňovými úniky a podvody. Mohu vaše obavy spolehlivě rozptýlit. Takže dovolte mi jenom krátké shrnutí na závěr. Příští rok počítáme s rekordními investicemi, více peněz půjde do školství, vědy a výzkumu nebo opravy silnic. To všechno se nám v budoucnu vrátí. Zkrátka a dobře, vystavěli jsme v rámci možností a ekonomických podmínek vyvážený návrh rozpočtu se základy, které posouvají Českou republiku dopředu k těm nejúspěšnějším zemím. Děkuji vám předem za jeho podporu.
Není tomu tak. Paní zpravodajko, prosím o jeho zopakování.
Toto je návrh procedury.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 147, z přítomných 197 pro 181 poslanec, proti nikdo. Procedura byla schválena. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Děkuji vám.
Dojde k podstatnému zjednodušení práce pořizovatelů územních plánů a současně zkvalitnění a zjednodušení práce samospráv při přípravě jak územně plánovacích podkladů, tak samostatných územně plánovacích dokumentací. Dojde ke snížení administrativní zátěže pro stavebníky a zvýší se přínos pro občany České republiky, kteří se snáze dostanou k aktuálním údajům o území. Jaké jsou hlavní přínosy zavedení digitálních technických map a digitální mapy veřejné správy, jaké jsou zmíněny v důvodové zprávě? Za prvé. Za druhé. Za třetí. Pozitivními dopady pro obce a města jsou zjednodušení a zkvalitnění prací při pořizování územních a regulačních plánů, významné zkvalitnění možností správních území, zásadní zjednodušení přenosu aktuálních údajů do vlastní digitální technické mapy obce či města, zkvalitnění evidence a správy vlastního majetku, například evidence a správa veřejného osvětlení, kanalizace či obecního vodovodu, zjednodušení práce úředníků na úseku stavebního řízení a na úseku regionálního rozvoje a územního plánování. Bezprostředně po schválení zákona je potřeba co nejdříve pořídit prostředky pro fungování digitálních technických map a co nejkvalitněji využít finance, které budou k dispozici k pořízení dat do digitálních technických map krajů. Bude nutná aktivace úlohy rezortu Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu při koordinace zajištění digitálních technických map na jednotlivých krajích a bude nezbytná pro fungování digitální mapy veřejné správy. Údaje o dopravní a technické infrastruktuře a dalších stavebních objektech budou shromažďovány a zpřístupňovány pouze na jednom místě. Krajské digitální technické mapy jsou zastřešeny na celostátní úrovni digitální mapou veřejné správy, která bude usnadňovat práci uživatelů se systémem, zprostředkovat informační funkce a usnadňovat aktualizaci údajů. Nedochází k omezování pořizování technických map měst a obcí. Na závěr. Hnutí SPD podporuje tuto správní úpravu, která má zajistit možnost zkrácení stavebního řízení a zjednodušit práci jak projektantům, stavebníkům, tak i úředníkům.
Já vám děkuji, pane poslanče. Je zájem o závěrečné slovo ze strany navrhovatele nebo zpravodaje? Není tomu tak. Poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Tato procedura je poměrně jednoduchá, i když se tam trochu mění pořadí bodů, není abecední. Jako první jsou návrhy legislativně technických úprav. Opět jedním hlasováním.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Máme schválenou proceduru. Prosím, pane zpravodaji.
Já vám děkuji. Jak jsem již avizoval, nejsou žádné legislativně technické návrhy, takže prvně bychom hlasovali o bodu A, což je onen komplexní pozměňovací návrh. Stanovisko výboru je souhlasné.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
To je doplnění záměru do digitálně technické mapy.
Návrh byl přijat. Prosím.
Já děkuji. Následuje hlasování C1, které definuje ty platnosti - pozměňovací návrh pana poslance Kupky.
Kdo je proti? Prosím.
Stanovisko výboru je nesouhlasné.
Nyní také pracujeme na zajištění rychlejšího vstupu inovativních léků a léků na vzácná onemocnění do úhrad. Zrychlíme administrativní proces a u léků na vzácná onemocnění zapojíme do rozhodování o úhradě i pacienty a budeme posuzovat také celospolečenské faktory. Návrh zákona bude předložen vládě ke konci roku. Kromě toho jsme připravili a ve Sněmovně nyní budeme prosazovat novelu zákona o zdravotních pojišťovnách, která zavádí transparentní pravidla voleb do orgánů zdravotních pojišťoven, správních a dozorčích rad. Do připomínek brzy také pošleme novelu zákona o zdravotních službách, která reflektuje aktuální medicínské potřeby ve zdravotnictví a zavádí regulaci léčitelských služeb, stanovuje definici pacientských organizací, center duševního zdraví či upravuje dřív vyslovené přání. Veřejné zdraví je jedním z hlavních témat strategického dokumentu Zdraví 2030, což je komplexní strategie rozvoje zdravotnictví a poskytování zdravotní péče, která reflektuje světové trendy a výzvy, kterým zdravotnictví a společnost bude čelit v následující dekádě. Takže zdravotnictví je priorita. Dneska je summit NATO. Narůstá procento rozpočtu, které jde na investice do nové techniky. Co se týká nákupů, v roce 2019 od ledna jsme uzavřeli 294 smluv a rámcových dohod na vojenskou výzbroj a výstroj, to vše v celkové hodnotě 17 mld. Bezpečnost našich občanů je priorita! Vidíme, co se děje ve světě. Hlavními projekty roku 2020 je 210 pásových bojových vozidel pěchoty. To je obří zakázka. Narůstá taky role aktivních záloh. Mandát je schválený Parlamentem do roku 2020 a Ministerstvo obrany předloží vládě a Parlamentu návrh mandátu na roky 2021 a 2022 v první půlce příštího roku. Dnes jednotliví šéfové delegací a náš pan prezident bude mít asi tři nebo čtyři minuty na to, aby tam přednesl svůj projev. Já určitě o tom budu mluvit na Evropské radě, protože členské státy NATO, evropské členské státy samozřejmě z hlediska bezpečnosti Evropy je to něco jiného než bezpečnost Spojených států, Kanady nebo Turecka. Bude samozřejmě ještě předmětem jednání o nových odpadových zákonech. Mně se to zdá být celkem dlouhé, ale bude to předmětem debaty. Je jen otázkou, kdy to bude, protože my samozřejmě musíme občanům zajistit teplo a dodávku elektrické energie. Samozřejmě ale probíhají další konkrétní opatření zaměřená na snižování emisí skleníkových plynů vedle snižování těžby a využívání uhlí. Jde o podporu zateplování, úspor energie a ekologičtější vytápění. Co se týká připravenosti na změnu klimatu, všechny adaptační kroky už nastartoval ministr Brabec za celou dobu svého působení na Ministerstvu životního prostředí. V roce 2015 byla přijata i navržená adaptační strategie. V současné době se intenzivně pracuje na vyhodnocení a aktualizaci těchto dokumentů. Zranitelnost České republiky vůči projevům změny klimatu byla vyhodnocena jako vysoká, a to především v oblasti povodní, zvyšování průměrné teploty a dlouhodobého sucha. Na tyto tři klíčové dopady změny klimatu jsou a budou prioritně zaměřena adaptační opatření. Vážně se věnujeme nejcitlivějšímu projevu změny klimatu v České republice, a to je sucho. Založili jsme Národní koalici pro boj se suchem, kde s příslušnými ministry, odborníky a kolegy z praxe diskutujeme vhodná opatření a praktické kroky státu. Připravili jsme velkou novelu vodního zákona, která dává státu, krajům a obcím zcela nové nástroje pro suchá období. Podobný program spustilo ministerstvo i pro obce. Ten v rámci pozemkových úprav, obnovy polní cesty podporuje zúrodňování zemědělské půdy, výstavbu vodních a protierozních prvků. Takže je to v celkovém objemu 40 mld. A konečně na adaptaci krajiny na sucho, vodu v krajině a zeleň ve městech je připraveno víc než miliarda korun. Takže životní prostředí, starost o naší planetu, jednoznačně naše priorita. Tento celospolečenský fenomén byl ze strany státu dlouhé roky podporován někde z koutu Ministerstva školství. Díky naprosto neprůhlednému systému rozdělování dotací do sportu ze strany státu se náš sport v posledních letech neproslavil vítězstvím hokejistů či našich olympioniků, ale korupčními kauzami, na které doplatilo celé sportovní prostředí, a především pak ty nejmenší kluby, děti, talentovaná mládež a trenéři, kterým se nedostávalo téměř žádné finanční podpory. Ne, nejedná se o průtokáč či penězovod, jak to někteří, kteří tomu nepřejí, nazývali. Za tímto účelem bude agentura sportovnímu prostředí poskytovat finanční podporu ze státního rozpočtu a důsledně také kontrolovat použití této podpory. Agentura bude mnohem lépe než dříve propagovat český sport a naše nadějné sportovce, a to i za přispění lepší koordinace činnosti rezortních sportovních center Ministerstva školství, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. V roce 2011 došlo ke krachu tehdy státní loterijní společnosti Sazka.
V lednu byly počty prasat 1 milion 484 kusů, dneska jsme už na 1 milionu 500 kusů.
Nepadly žádné návrhy. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy podrobné. Podrobnou rozpravu končím. Svolal jsem kolegy do sálu. Není tomu tak. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Dalším bodem je bod Tento materiál uvede opět ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, ujměte se slova.
Předložený návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s příslušnými nařízeními Evropské komise vydanými pro společnou zemědělskou politiku a současně respektuje podmínky stanovené pro její realizaci v České republice vydané příslušnými nařízeními vlády České republiky.
Jenom se odvolám na usnesení zemědělského výboru z 28. listopadu tohoto roku, kdy zemědělský výbor tento návrh rozpočtu na rok 2020 doporučuje schválit bez připomínek.
Také děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Prosím.
Do jaké míry máme tento materiál brát vážně? dočteme se tam třeba počet zaměstnanců, ale nedočteme se, kolik jich bylo v loňském roce, případně předloňském, abychom viděli trendy toho, co se děje na státním fondu.
Pokud tomu tak není, všeobecnou rozpravu končím. Není tomu tak. V tom případě žádné hlasovatelné návrhy nezazněly, takže budeme pokračovat v rozpravě podrobné, kterou otevírám. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak.
Návrh nebyl přijat. Další návrh?
Jedná se o navýšení v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj o celkovou částku 300 mil. korun.
Další návrh? Další návrh? Návrh nebyl přijat. Další návrh? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?